Oproti původní předloze v návrhu chybí osvobození obcí od poplatků při vynětí pro veřejně prospěšnou stavbu. Tomuto požadavku jsme se rozhodli nevyhovět s ohledem na to, že pojem veřejné prospěšnosti je značně široký a nelze vždy souhlasit s tím, že daný zájem automaticky převažuje nad zájmem na ochranu zemědělského půdního fondu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnes bychom měli zahájit jednání body z bloku třetích čtení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Poté bod 44 o bezpečnostní činnosti, bod 21 o Sbírce zákonů a bod 22 o Sbírce zákonů, souvisejících. Následně bod 52 o dráhách a bod 53 o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. To jsou dva body Ministerstva dopravy. A poté případně další body z bloku prvního čtení.
Pan předseda Faltýnek navrhl celou řadu bodů. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Přihlášeno je 154, pro 144, proti nikdo. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze, pokud se nikdo dále nehlásí. Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr Němeček z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Hubáčková celý den z osobních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Matušovská celý den z osobních důvodů. Můžeme pokračovat projednáváním bodu 152, který jsem otevřel. Jedná se o Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Pan ministr se hlásí. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento zákon je poněkud přenošené dítě, protože byl přerušen už při probíhajícím třetím čtení. Nebudu opakovat celé úvodní slovo, jenom stručně bych vám řekl, o co se jedná. Tudíž je zapotřebí, aby to bylo jasně odděleno. Není to dobrý nápad, proto bych chtěl požádat o hlasování po bodech, o jednotlivých pozměňovacích návrzích. To bychom byli bývali zvládli exekutivními rozhodnutími, protože dostat nějakou instituci pod služební zákon je lehčí než cokoliv jiného. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není zájem.
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje
Děkuji. Pokud s tím pan zpravodaj bude souhlasit, tak samozřejmě - Ano. Přihlášeno je 158, pro 150, proti nikdo. Prosím teď pana zpravodaje, aby podle schválené procedury přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
A kdo to bude kontrolovat? Obec? Fakt to chcete? To navrhujete v tom zákonu! Protože jak jinak by se to asi dalo zjistit? Ono to bude mnohem jednodušší. Elektronické cigarety. Někde jsem zachytil pana ministra zdravotnictví, který říkal, že škodlivost elektronických cigaret není tak velká, nebo je malá nebo něco v tomto smyslu. Já bych se chtěl zeptat, z čeho ministr zdravotnictví vychází. Proč tohle chcete zakazovat? V dopravě to je možné, ale v jiných oblastech to možné není. Nemusí být, přátelé! Vůbec nemusí být!
Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Pastuchovou, připraví se pan poslanec Petrů.
Kdo neví, co to znamená, tak přeložím, je to odvykací léčba drogově závislých. Na toto téma byly uspořádány již dva kulaté stoly s odbornou společností adiktologů. Další kulatý stůl se bude konat teto čtvrtek. Toto omezení na kvalifikované lékaře by mělo zvýšit kvalitu péče a snížit únik substitučních preparátů na černý trh.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji zatím tři přihlášky. První je pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Rais a po něm pan poslanec Zlatuška.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Je předložen pozměňovací návrh, jehož jsem spoluautorem a který vznikl z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy. Druhý pilíř je změna financování. Je tam navrhováno několik úprav, například zálohové financování, aby nedocházelo k tomu, že některé projekty, které nemají výsledky, jaké původně jejich autoři plánovali, tak aby ty peníze nemusely být vraceny. A konečně třetím pilířem je registr výzkumných organizací, který má dvě funkce. Tento návrh byl rozeslán všem subjektům v Poslanecké sněmovně a byl s nimi konzultován a probrán. Je zcela zřejmé, že pokud budou věnovány veřejné peníze na nějaké účely, tak se dostanou do dvou oblastí. První oblast jsou veřejné služby, které stát vyžaduje a které nevedou k žádnému komerčnímu výsledku, ale jsou ve prospěch občanů České republiky.
Já asi začnu jmenovat.
Druhá oblast jsou potom projekty, které jsou zaměřeny směrem, kterým Česká republiky kráčí, které prostě potřebuje, ale které vedou ke konkrétním aplikacím nebo službám, které je možné potom využít. Tento problém ovšem podle mého názoru nebude možné vyřešit v době trvání této Poslanecké sněmovny. Je dobré o něm zahájit nějakou diskusi. Je dobré směřovat k nějakému konsenzu. Považujeme tuto problematiku za velmi důležitou, protože na ní je do jisté míry založena budoucnost České republiky. A spokojit se jenom s pouhou poměrně bezzubou a starší novelou prostě podle mého názoru není dostatečné.
Prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Rais.
Děkuji vám, paní předsedající. A vycházím víceméně ze svých osobních zkušeností. Nevěděli jsme, co je to uznatelný - neuznatelný náklad, kam ten konkrétní náklad zařadit.
První v pořadí je pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Koubek.
Děkuji za slovo. Nyní své vystoupení rozdělím do dvou oblastí, a to jednak na zákaz kouření a poté nějakým způsobem regulace dodávání alkoholu. Takže nejprve k tomu zákazu kouření. Já jsem si opět nechal vypracovat určitou analýzu zákazu kouření jednak v Rakousku a jednak na Slovensku. Víte, já bych šel takovou tou cestou částečné regulace, podobně jako to mají sousedé. Například Slovensko. Jedná se o zákon o ochraně nekuřáků, který od počátku účinnosti prošel několika novelizacemi. Do této kategorie tak od nabytí účinnosti poslední novely zákona o ochraně nekuřáků v roce 2013 spadají jak restaurace, tak kavárny a bary. Pokud se podíváme do Rakouska, tak Rakousko to opět upravuje trošku jinak. Zde se nejedná o úplný zákaz kouření. Jsou rozlišeny dvě možnosti. K tomu bych se klonil i já osobně, zavést to tady v našich podmínkách. Výjimku mohou dostat provozovny, jejichž stavební úprava není možná z bezpečnostních důvodů nebo ji neumožňuje památková péče. Proto nebyly a nejsou ze strany státu poskytovány dotace na stavební úpravy provozoven. Jakékoli případné náklady na realizaci stavebních úprav, které i přesto vznikly, nesli v obou zemích provozovatelé zařízení. Takže pokud my určitým způsobem jdeme cestou úplného zákazu kouření všude, když to tak shrnu, tak samozřejmě za ty úpravy ponese odpovědnost majitel. Pokud vím, tak poslanec Adámek nebo poslanec Stupčuk podávají pozměňovací návrhy, které to určitým způsobem řeší a jsou podobné buď tomu slovenskému modelu, nebo tomu rakouskému modelu. Nyní se dostávám do oblasti... nějakým způsobem v tom zákoně je to hlava III Omezení dostupnosti alkoholických nápojů. V tom zákoně se mnohokrát vyskytuje slovo převážně. d) je napsáno: na akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. To je jako slovo prý "neprodleně". Já tady uvedu jeden příklad z vesnice, ze které pocházím. Kdo určí slovo převážně? Že tam bude převážná část lidí mladších 18 let. Bude to zase starosta? Nebo to bude pořadatel dané akce? Já jsem si přečetl, že se jedná o desetistupňové pivo.
S dovolením bych se ještě vrátil k tomu materiálu jako takovému a tam přednesl některé návrhy spíše dílčího charakteru, které bych doporučoval, aby tato Sněmovna přijala. Tam si myslím, že se zase dostáváme do absurdních situací. Vánoční trh - no tak chodí tam víc maminky, nebo víc děti se podívat na ten stromeček? Je tam zákaz prodávání, nebo není zákaz? Totéž vypustit písmeno e) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy. Proč by to mělo být zakázáno ze zákona a v letadle povoleno? Pokládám to za úplně zbytečné. Podle mě to vyvolá jenom komplikace. Myslím, že pokud jsou to uzavřené prostory - nezapomeňme, že ve školách mohou být například, a velmi často tam jsou, školnické byty nebo učitelské byty. A co je na tom, prosím vás? Nechme ty lidi žít. Je to výhrada, kterou mám. Jenom toto nebylo promítnuto i do toho kouření. Myslím, že by bylo správné, aby v tom zákoně ty dikce byly všude stejné. Za tím účelem je oprávněn osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor opustila." Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout." Nyní přecházíme k alkoholu. To nejsou žádné ani stálé provozovny, které by to měly být, ani stálé ty... Neumíme poznat, které akce jsou určené převážně pro osoby mladší 18 let. V řadě případu je to naprosto sporné a je to zase zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů. Když máte nejrůznější dětské dny, hasičské akce odpolední, naprosto běžně si tam ti tatínkové dají jedno pivo, pokud tam nejsou autem. A nevidím na tom vůbec nic špatného. A nevidím na tom něco, co bychom měli děti odnaučovat, že děti nesmějí vidět, že tatínek pije pivo.
Pan zpravodaj? Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Pilného, který je přihlášen jako první do podrobné rozpravy. Připraví se pan poslanec Rais po něm. Děkuji. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Miholu.
Děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
Ty jsou tři.
Nemají zájem o závěrečné slovo, a já tedy tímto končím druhé čtení tohoto návrhu. Máte slovo, pane ministře.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Při projednávání návrhu na jednání výborů zazněla ze strany vystupujících poslanců sice převážně podpora návrhu zákona, ale i kritika. Ostatně různorodost názorů a vyhraněné postoje na toto téma provází návrh již od raných počátků jeho přípravy a lze je pozorovat i napříč společností. K některým tématům, která rezonovala napříč výbory, a předpokládám, že se na ně zaměří diskuse i dnes, bych rád ve stručnosti sdělil následující. Pokud jde o úplný zákaz kouření v restauracích a jiných zařízeních, rád bych znovu zopakoval, že hlavním motivem pro předložení návrhu tohoto opatření je ochrana zdraví nejen hostů, ale i zaměstnanců těchto zařízení. Všichni zaměstnanci mají právo dýchat v práci čistý vzduch. Pokud jde o užívání elektronických cigaret na místech, kde je kouření zakázáno, Ministerstvo je k tomuto typu výrobku stále obezřetné a nepovažuje jej za zcela neškodnou záležitost. Inhalace nikotinových par není rozhodně zdravotně žádoucím chováním a závislost na nikotinu je nemoc. Zde jsem však ochoten připustit kompromis v tom smyslu, že zákaz používání elektronických cigaret se nebude vztahovat na restaurace, bary nebo zastávky veřejné dopravy. Ale domnívám se, že například ve školách nebo na dětských hřištích své opodstatnění má. Ministerstvo tento návrh podporuje.
Vládní návrh podobně jako současná právní úprava omezuje prodej a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích. Nově je upřesněna výjimka pro alkoholické nápoje ze současné úpravy uvádějící výčepní pivo s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent na návrh uvádějící obsah etanolu. Jedná se o desetistupňové pivo od všech výrobců. Podobně jako u pozměňovacích návrhů jsou srovnávána pravidla pro piva spadající do stejné stupňovitosti. Posuzovat stav osob, které jsou zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou, je velmi komplikované a neurčité. Posuzování míry ovlivněnosti při přísném výkladu může působit komplikace například pořadatelům výstav vín a koštu slivovice.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče. Pardon, ještě s faktickou poznámkou pan předseda Schwarzenberg. Nyní už zmíněný řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vaši mysl, která je teď plná kouření a alkoholu, malinko přesměroval k něčemu jinému - k něčemu, s čím já mám problém v tomto návrhu zákona. Tento návrh zákona zavádí možnost testování dětí ve škole na drogy bez souhlasu rodičů. Naše školství má celou řadu problémů a ten jeden z největších je, že je vlastně narušena do určité míry důvěra mezi žákem a pedagogy. Ale pokud zavedeme testování žáků na drogy, dostaneme se do fáze, kdy vznikne mezi žákem a učitelem vlastně takový nerovnoprávný vztah. Testování bude znamenat, že bude přinášet celou řadu nejrůznějších osočování, obviňování, že toto vyšetření, tyto odběry budou probíhat na základě nějakého udání. Bude za ním nějaká penalizace? Bude to znamenat, že naši žáci budou v problému, který nebudou umět dopředu předvídat, protože to obvinění z toho, které tady je nedefinováno, bude implicitně obsahovat potom možnost toho testování.
Pokud chcete, tak hlasujte s námi. Tato sněmovna opakovaně odmítla systém kvót. Já bych chtěl, aby pan premiér dostal mandát od Sněmovny k tomu, aby odmítl princip jeden za jednoho. To přece posílí jeho pozici na příštím summitu. Tak buď ten princip podporujete, někteří z vás, pak pokud jste odmítali kvóty, tak jste změnili názor. Je to legitimní, my máme názor jiný.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.
Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Není pravdou, že by to neznamenalo změnu programu. Pro mě důležitý zákon. A pokud bychom zařadili na 15.30 něco jiného, tak by zřejmě tento bod nebyl projednán. Tak to jen k tomu, jestli by to znamenalo, či neznamenalo změnu pevně zařazených bodů. A druhá věc. Já jsem chvíli vyčkával, jestli se některý z předsedů tohoto úkolu neujme. A protože se tak nestalo, tak jsem se toho ujal a už v neděli minulý týden jsem poslal všem předsedům poslaneckých klubů mail s návrhem, že ten bod zařadíme 22. března. Uvedl jsem tam i ta pravidla pro diskusi, na kterých bychom se mohli dohodnout. Tak já bych vás chtěl skutečně poprosit, abychom se tady nepřekvapovali a abyste podpořili zařazení toho bodu na 22. března tak, jak bylo předjednáno.
Já si, pane místopředsedo vlády Bělobrádku, samozřejmě velmi vážím téhle aktivity, protože si zasluhuje úctu každý krok, který se snaží udělat cokoliv jiného než nic.